Zvyšuje se důraz na technickou bezpečnost osobních údajů. Když data uniknou, podniky či úřady musí nahlásit tuto skutečnost na úřadu osobních údajů. Dále dojde ke sjednocení pravidel pro ochranu dat v celé Evropské unii. Sjednocují se kompetence úřadů pro ochranu osobních údajů v celé Evropské unii. Ti, kdo se osobními údaji živí, budou muset mít pověřence. Co se týče zmiňovaných drobných živnostníků, tak samozřejmě tady se ta pravidla až zas tak nemění, tak jak byla dosavadně nastavena podle zákona 101 na ochranu osobních údajů. A není to, řekněme, takový ten tlak na to, že přijde něco opravdu převratného.
Závěrečné slovo pana zpravodaje.
Rozprava byla skutečně bohatá, ukazuje se, že se jedná o zásadní problém. Ukazuje se, že tady panuje jistá neznalost o tom, co to je evropské nařízení a co to je evropská směrnice, a občas je to mícháno dohromady, občas se dokonce používají nesprávné termíny. Dále byly jako další výbory navrženy výbor zdravotní, výbor volební a výbor hospodářský a nebylo navrženo žádné zkrácení lhůty.
Děkuji, pane zpravodaji.
Já jsem chtěl reagovat na svoji předřečnici, tak abyste to nezapomněli. Protože navyšování rozpočtu školství nikdo nezpochybňuje. Zpochybňuje nesmyslný způsob, jak tyto peníze do škol dostat. Demotivující pro zaplněné školy.
Omluva pana poslance Sadovského dnes do konce jednání z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ta reforma je založena a předpokládá spravedlivější přerozdělení prostředků státního rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením a respektování specifik vzdělávacích institucí v jednotlivých krajích. Je to tedy normativní způsob financování. Ale následně se z republikového normativu stávají různé finanční soustavy jednotlivých krajů. To znamená, je to nástroj rozpisu příslušných finančních prostředků státního rozpočtu mezi jednotlivé kraje. Například v oblasti středního vzdělávání vede stávající model velmi často k přijímání žáků, kteří na daný obor nemusí mít studijní předpoklady, nebo ten obor dokonce nestudují, což vede ke snižování kvality vzdělávání a také k neefektivnímu vynakládání prostředků státního rozpočtu. Hlavním důvodem, jak padlo od mých předřečníků, bylo v té chvíli nezajištěné finanční krytí. Ano, ale v té důvodové zprávě bylo uváděno, že pokud by došlo k odkladu o rok z důvodu toho, že prostředky by byly poskytnuty až na rok 2020, tak je naprosto správné a legitimní jet ty dva systémy souběžně, to znamená odstranit tu nejistotu jednotlivých škol. A navíc jsem v této věci byl nedávno interpelován. Tady mi dovolte poděkovat mému předchůdci Stanislavu Štechovi. Byl sice upraven rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, nicméně opět nebylo žádným způsobem zajištěno rozpočtové krytí této změny.
Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Není tomu tak. Navrhujete jiný výbor jako výbor garanční? Ne, dobře. Zahajuji hlasování. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh petičnímu výboru jako dalšímu výboru, kde bude tento návrh projednán. Zahajuji tedy hlasování o tom, že přikážeme tento návrh petičnímu výboru. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Dalším výborem, který bude projednávat tento návrh, je petiční výbor. Nyní konstatuji, že v rozpravě padly tyto návrhy: paní poslankyně Adámková navrhla k projednání výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Munzar hospodářskému výboru a pan poslanec Nacher navrhl k projednání ještě volební výbor. Paní poslankyně Vildumetzová. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych navrhla ještě přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Platí ještě přihláška pana poslance Bláhy, nebo už neplatí? Už to bylo řečeno, dobře. Je ještě někdo, kdo navrhuje některý z dalších výborů v této chvíli? Není. Takže budeme postupně hlasovat o návrzích, které zazněly. Nejprve budeme hlasovat o přikázání výboru pro zdravotnictví. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je pro? Další výbor, který byl v obecné rozpravě navržen, je volební výbor. Zahajuji tedy hlasování o přikázání volebnímu výboru. Kdo je pro? A poslední návrh, který zazněl, je, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, hospodářskému výboru, volebnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar.
Tímto návrhem také dokončujeme úkol převzatý po minulé vládě. Zatímco zákon o zpracování osobních údajů upravuje obecné výjimky z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a další upřesnění, ve změnovém zákoně se provádějí dílčí a cílené výjimky z GDPR v rámci specifických předpisů. Tím je dosaženo větší právní jistoty a více vyvážené ochrany osobních údajů. To platí o většině novelizovaných zákonů. V neposlední řadě změnový zákon implementuje do zákona o policii a zákona o civilním letectví evropskou směrnici o využívání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě pod zkratkou PNR za účelem boje proti terorismu.
Prosím, máte slovo.
Ale také víme, že ono se od té doby nic moc nestalo. A víme, že prezident Spojených států má na stole návrhy k tomu, aby revidoval onu dohodu z roku 2015, která bohužel není naplňována. Prostě od toho roku 2015 se ta situace změnila. Změnila se radikálně. A tím posledním bodem je to dnešní prohlášení, dnešní, dámy a pánové, pana prezidenta Rúháního. To dneska zaznělo. To opravdu jste schopni udělat? Anebo chcete říct, nebo chcete být raději vlastenci a chcete říct zemi, která nám jde po krku a která přemýšlí o tom, jak po nás pošle rakety, no těm opravdu dodávky k jejímu jadernému programu nepošleme. Takže jako máme teď dvě možnosti. Anebo to ještě dneska zamítneme.
Děkuji. Tak já jsem tady zaznamenal návrh na přerušení do příští schůze. Zahajuji hlasování o přerušení bodu do příští schůze. To bylo meritorně o jiném přerušení.
Já se omlouvám, chápu, že někteří proceduralisté by zcela oprávněně mohli protestovat.
Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu podle návrhu pana poslance Kalouska. Děkuji. Já tady mám jiná přednostní práva v tuhle chvíli a mám tady i faktické poznámky. Nejdřív s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák. Tak já děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák.
A další věc, kterou bych chtěl připomenout, pokud mluvíme o stabilitě toho regionu. Takže myslím si, že toto by se mělo rozdiskutovat ve výborech, přestože doufám, že tento původní zákon zrušen nebude. Takže tímto jenom reakce na tu demagogii pana Kalouska, ať nám nepodsouvá to, že pokud toto bude propuštěno dále do výborů, že tím chceme podpořit export zbraní. Takže nevím, jakým způsobem například technologie pro tlakovodní jadernou elektrárnu může podpořit zbraňové systémy nebo vojenské zneužití.
Já také děkuji. Teď tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska.
Za prvé, já přijímám výtku paní poslankyně Adámkové, formuloval jsem to nešťastně. Rád bych se jí, vám i panu ministrovi Stropnickému omluvil. Prosím, odpusťte mi to. Propuštění do druhého čtení je prostě zpráva světu, že jsme vůbec ochotni přemýšlet o tom, že zemi, která nám vzkáže, že si ty zbraně stejně opatří, kde chce, že my možná budeme dodávat taky. A to není zpráva jenom české veřejnosti, není to zpráva jenom do českého parlamentu, ale je to zpráva celé světové veřejnosti.
Děkuji.
Dámy a pánové, prosím o pochopení, ten zmatek jsem způsobil já. Možná si řada z vás vzpomene, že jsem v 18.45 požádal před závěrečným hlasováním o 20 minut přestávky po ukončení obecné rozpravy. Tím pádem se nedostalo na ty, kteří ještě v obecné rozpravě vystoupit chtěli.
Děkuji. Je to samozřejmě na ministrovi, zdali nám tedy otevře rozpravu. Já myslím, že je všeobecný konsenzus, ale jestli by tedy někdo mohl říct jedno slovo? Děkuji, pane ministře.
Máme několik připravených příspěvků, ale můžeme to vyřešit elegantně. Já tedy navrhuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Můžeme o tom ještě osm hodin debatovat dnes a zítra, pokud máte zájem, není žádný problém. Ten návrh jestli zazní, nebo ne, nezávisel na tom, jestli rozprava bude, nebo nebude otevřena. Pokud ne, tak bude pokračovat rozprava.
Návrh na přerušení byl zamítnut.
Tak já pro vstřícnost vůči těm, kteří chtějí diskutovat, respektuji to, že tady padl návrh na prodloužení doby, a klidně pro něj budu hlasovat. A jestli chceme tu debatu vést, můžeme ji vést. Můžeme ji vést způsobem, který je adekvátní parlamentní debatě, to znamená ve výborech, protože bude probíhat řádné jednání ve výborech, druhé čtení, třetí čtení, a tu diskuzi povedeme jistě na různých fórech. Pokud se někdo rozhodne pro obstrukci, je to součást parlamentní práce. Chápu, že někoho ty ekonomické zájmy nezajímají, a jako vstřícný krok znovu říkám, že klidně budu hlasovat o prodloužení lhůty k projednání, ač to nevidím jako potřebné, o 20 dnů.
Dobrý večer všem.
Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla znova zopakovat to, co jsem tady říkala včera a co si myslím, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny Filipe prostřednictvím pana místopředsedy Pikala, že to není o obstrukci. Já jsem včera přerušení nenavrhovala. Předpokládala jsem, že ti kolegové, které jsem tady vyzývala, aby vystoupili a řekli nám názor pana premiéra a řekli nám názor pana ministra zahraničních věcí Stropnického, že nám ten názor sdělí. Jak tady víme všichni, tento návrh dostal z vlády stanovisko neutrální. My nemáme šanci se z žádných webových stránek, z ničeho dozvědět, jak kdo hlasoval. Včera jsme tady přes tři hodiny diskutovali Sýrii. Dneska ráno jsme měli společný výbor pro obranu a zahraniční výbor, kdy jsme opět téměř dvě hodiny diskutovali o Sýrii. My jsme tady diskutovali včera záležitost, která se týkala Sýrie i v souvislosti s tím, jak se k tomu v minulosti stavěla americká administrativa.
To byl Kopecký! A teď bych mohl pokračovat. Opravdu formulace, které vycházejí z nejvyšších míst KSČM, jsou formulace, které nelze označit za jiné než extremistické. Myslím, že se mnou musíte souhlasit alespoň v hloubi duše.
Pan předseda Kováčik s přednostním právem bude reagovat, pan předseda Bartošek se hlásí s přednostním právem.
Také se připravím poněkud lépe a déle, ale teď mě napadla jenom jedna věc.
S přednostními právy jsou přihlášeni v tomto pořadí pan předseda Bartošek, pan předseda Kalousek.
Já bych zde pouze chtěl konstatovat, že tady se odehrává demokratická diskuse o proběhlé volbě. A až na pár těch poslanců a jedné poslankyně, nebo dvou, abych nekřivdil, za hnutí ANO všichni ostatní zbaběle utekli. ... trestně stíhaný premiér? Že jste si zařídili i to, že vlastně Generální inspekci bezpečnostních sborů budete sami kontrolovat? Vypadá to, že to, co je nejhorší, je, když se říká pravda a pojmenovává se. Vypadá to, že většina z vás to není schopna ani poslouchat. Nikdo na vás neútočí, nikdo není agresivní, nikdo není vulgární. Pouze tady pojmenováváme věci.
Ale jednal jsem o tom s předsedou Paroubkem, spolu jsme o tom nikdy nejednali. K trojstrannému jednání nikdy nedošlo, tím jsem si naprosto jist.
Než tak učiníme, tak vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici. Z pracovních důvodů se z dnešního jednání v době od 18.00 do 19.00 hodin omlouvá pan poslanec Nacher. Pan ministr je tady, takže můžeme řádně pokračovat. Ano, pan ministr vystoupí nejprve se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedající. Co se týče dalších věcí, tak samozřejmě policie v živé kauze nemůže například potvrdit nasazení operativní techniky odposlechu. Otázka je, jak je nakoncipovaná. Těžko to hodnotit, že státní orgán nebo ta policie lže. Prostě je to takto nastavené z hlediska vyššího státního zájmu.
Mám připraveny výsledky čtyř volebních bodů. Za volební komisi mohu konstatovat, že Sněmovna byla poměrně dost úspěšná. Z těch čtyř voleb jsme ve třech byli úspěšní a jednotlivé orgány a instituce jsme obsadili. Nejdříve volba tří členů Rady Státního fondu kinematografie. Do Státního fondu kinematografie jsme volili tři kandidáty. Jsou tedy obsazena všechna tři místa a tato volba končí. Dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení. Zde bylo také vydáno 175 lístků, odevzdáno 174, jeden zůstal. Děkuji. V této volbě jsme bohužel nebyli úspěšní. Milan Grmela získal 82 hlasů, Jan Hrnčíř 23 a Pavel Šotola 66 hlasů. A konečně poslední volební bod, Státní fond dopravní infrastruktury. Mohu předestřít, že bylo obsazeno všech pět míst. Volba tedy byla z pohledu volební komise úspěšná. Výsledky jsou následující. Takže mohu konstatovat, že Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury bude obsazena v plné sestavě. Ještě jednou tedy noví členové: Ivan Fencl, Pavel Hojda, Martin Kolovratník, Pavol Kováčik a Zbyněk Stanjura. Tolik blok volebních bodů. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi. Než přistoupíme ke znovuotevření a projednávání přerušeného bodu 37, tak se s přednostním právem přihlásil pan předseda Kalousek a také pan předseda Bartoš. Pan předseda Kalousek má slovo.
Děkuji, pane předsedající a pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi jenom velmi stručný komentář, nebo můj hlasitý povzdech k volebnímu výsledku, zejména v otázce předsedy komise Generální inspekce bezpečnostních sborů. Když byl do čela této komise zvolen pan poslanec Ondráček s minulostí člena pohotovostního pluku SNB z roku 1989, zvedly se obrovské vlny protestů. Myslím si, že zcela oprávněně. My jsme se k nim také připojili a ta diskuze byla velmi živá. Nakonec to skončilo rezignací pana předsedy Ondráčka. Myslím si, že tohle hlasování je ostudou Poslanecké sněmovny a ostudou vládnoucí koalice, ať už se k té koalici hlásí kdokoliv.
S přednostním právem dále vystoupí pan předseda Bartoš, po něm pan předseda Bartošek.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem slyšel argument od pana Faltýnka z hnutí ANO o tom, že ANO nepoptávalo žádné funkce v rámci vedení výborů a komisí a jak vlastně strašně ustoupilo. Nicméně zaznívala tady v té době i jedna důležitá věc, asi stejně důležitá věc, že tyto silové komise v Poslanecké sněmovně by standardně měla kontrolovat, nebo jejich vedení by měla mít v rukou opozice.
Dámy a pánové, vážení členové vlády, pane předkladateli, já přicházím se stanoviskem klubu TOP 09 k předložené novele. Nenavrhujeme zamítnutí. Samozřejmě když přicházíte s novým systémem, tak bude mít vždycky nějaké chyby.
Děkuji za vystoupení.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátké stanovisko Pirátů. Rodí se nám zde nová reforma. Má velké porodní bolesti a určitě lze po tomto porodu očekávat i dětské nemoci. Piráti se proto připojují k návrhu na zamítnutí odkladu v prvním čtení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, ani já už nebudu přidávat k tomu, co zde zaznělo, více informací, které bych v mnoha případech jenom opakoval. Zaznělo tady například to, že bychom měli znovu zahájit debatu a diskusi, a to o reformě financování regionálních škol, které by přineslo stabilitu a funkčnost.